Tento návrh nebyl přijat. Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Přeji pěkné poledne. Já poprosím pana zpravodaje, který už je připraven, aby nás provedl hlasováním podle schválené procedury.
Výbor zaujal stanovisko kladné.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Druhé hlasování. Připomínám, že jde o veterinární univerzitu.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Budu se snažit mluvit hlasitě. Stanovisko výboru kladné.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, dámy a pánové, o ztišení, ať slyšíme, o čem hlasujeme.
Ano, děkuji. Stanovisko garančního výboru kladné.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko zemědělského výboru, tedy garančního výboru, kladné.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Můžeme pokračovat.
Stanovisko garančního výboru kladné.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Podle mých záznamů jsme hlasovali o všech... Omlouvám se, ano, skutečně. Pan kolega Zahradník mi odpustí. Stanovisko zemědělského výboru je kladné.
Zahajuji hlasování. V hlasování číslo 45 přihlášeno 183 poslanců, pro 163, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji a panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. U stolku zpravodajů je už připraven pan ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím zpravodaje garančního, tedy zemědělského výboru pana poslance Josefa Kotta, aby se také posadil ke stolku zpravodajů. Ptám se navrhovatele, tedy pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Do rozpravy je přihlášen - do rozpravy není přihlášen nikdo. Já jsem zde měl nějaké faktické poznámky, které samozřejmě v tuto chvíli nemohou být uplatněny, tak jsem vás vymazal.
To všechno s tím spojené bude podle mě stát mnohonásobně víc. Ale bude na rozhodnutí Sněmovny, jak se s tím nakonec popere. A ta obava pořád ve mně je, i když mě pan rektor ujišťoval, že žádnou novou povinnost nechtějí. Nehledě na to, že ona v jiném paragrafu navrhuje změnu, že obec má mít smlouvu na provoz toho útulku. To si tedy nejsem jistý, že my můžeme zákonem nařídit samosprávě, že je povinna mít nějakou smlouvu. Takže si vymyslíme další nějaké smlouvy, které budeme vymýšlet do systému už takhle přebyrokratizovaného, to považuji za nemoudré. Ministerstvo zemědělství tady uvádí v komentáři těch pozměňovacích návrhů zajímavé informace, kolik takových kontrol proběhlo, že to je zhruba 50 % každý rok, což si myslím, že je v pořádku. Jsou tam napsaná i množství jednotlivých zjištění a opatření, která k tomu byla udělána. Ministerstvo zemědělství asi v souladu se zákonem říká, že nevydává povolení, tudíž nemůže povolení zrušit. Vydává ho živnostenský úřad. A myslím, že by do budoucna stálo za uváženou, aby to bylo Ministerstvo zemědělství, potažmo veterináři aby měli takovéto právo.
Já jsem starosta, primátor města Plzně. A rovnou na to říkám, že takto formulované ustanovení je prostě nepřesné a samosprávy si s ním nebudou vědět rady. Co znamená dohoda s obcí? Jedná se o nějakou dotační smlouvu? Jedná se o nějakou smlouvu o provozování činnosti? Já mám s tím problém ostatně ze dvou důvodů.
Požádám kolegy a kolegyně o klid v sále, zejména požádám, aby nebyl rušen ministr a zpravodaj.
Děkuji zdvořile. Děkuji zdvořile, pane ministře. Takže se věnují dobrovolně této péči a současně splňují tu ohlašovací povinnost vůči státní veterinární správě, tak vy jim vlastně tímto říkáte, my vlastně o vaši práci nestojíme a my vás chceme rovnou zakázat. Tak pak mi to, paní poslankyně, nedává vlastně žádný smysl. Byl jsem osloven řadou zástupců těchto spolků a myslím si, že by bylo žádoucí teď v rozpravě ve třetím čtení smysl tohoto opatření vysvětlit.
Děkuji panu kolegu Baxovi. Než vystoupí pan poslanec Zahradník, ještě je tady faktická poznámka pana poslance Pavla Bělobrádka. A opět požádám sněmovnu o klid! Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Takže jenom stručně. A druhá věc. Ta se týká přesně toho, co říkal pan kolega Baxa. Já si také myslím, že pokud chceme upravit útulky nějakým způsobem tak, aby to nebyla úplně cochcárna, tak je to potřeba udělat jiným způsobem, protože obě ty formulace jsou nešťastné. A co to je spolupráce?
Já jsem řádně přihlášený.
Poprosím členy vlády.
Děkuji, pane ministře. na zákon o myslivosti; Jedna z věcí, jedna ze stovek věcí, které bych tady chtěl prezentovat, je, že například ten zákon říká, že máme mít jako malé zemědělství takzvaný pohotovostní plán. Pro vaši představu, je to jeden papír, na který musíte napsat telefonní číslo na veterinární správu, telefonní číslo na krajský úřad, telefonní číslo na hasiče, telefonní číslo na policii. A takto vyplněný formulář musíte odnést na Státní veterinární správu, oni vám na to dají příslušné razítko, a tím jste splnili povinnost mít pohotovostní plán. Nevím, k čemu je to dobré. Možná by stálo za to se těchto povinností průběžně zbavovat. Mohl bych být mnohem delší, než budu. Musíme mít deník evidence krmiva. Musíme mít další deník evidence všech činností, které provádíme na loukách, polích a pastvinách, což také nepovažuji za úplně korektní, protože kdybychom měli opravdu poctivě absolutně dělat všechno, tak ten zemědělec každý den dvě tři hodiny stráví jenom tím, že si zapisuje do deníčku nebo posílá informace různým orgánům státní správy. V důvodové zprávě návrhu vládního zákona je uvedeno, že návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.
Co se bude dít?
Diskuze, které se netýkají tématu, zásadně v předsálí. Můžete pokračovat.
Pak je samozřejmě možnost se bránit v režimu správního soudnictví. To znamená podat příslušnému soudu, ke krajskému soudu, správní žalobu, případně podat kasačku na Nejvyšší správní soud. To znamená, tady z toho hlediska je potřeba buď upřesnit, trvá-li na tom paní navrhovatelka, anebo ten návrh vůbec nepřijímat, což si myslíme, že je podle našeho soudu úplně to nejlepší. Takže tento návrh je problematický a vyžadoval by širší debatu předem. To znamená už před samotným předložením nějaké předlohy. Samozřejmě není možné spravedlivě po paní navrhovatelce požadovat, aby obepsala všech těch 293 útulků, to vůbec ne. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Dominiku Ferimu. Nyní ještě pan poslanec Leo Luzar v rozpravě přihlášený.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já budu velice krátký. V tom prováděcím předpise se hovoří o tom, že podrobnosti stanoví Ministerstvo zemědělství.
Ještě než přejdeme k dalšímu kroku, konstatuji omluvu pana poslance Dolínka do 13 hodin z pracovních důvodů. Pane zpravodaji? Není tomu tak. Před procedurou? Pane předsedo klubu TOP 09, před procedurou, nebo po proceduře? Tak jsem to pochopil správně. Prosím.
Zemědělský výbor jako výbor garanční projednal návrh zákona a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k tomuto návrhu zákona v následujícím pořadí. V prvním hlasování by byly návrhy legislativně technických úprav. Ty ve třetím čtení v rozpravě nebyly předneseny, takže nebude hlasování o legislativně technických úpravách.
Žádná přihláška do rozpravy není.
Děkuji.
Budeme hlasovat o tajné volbě. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Ten vlastně ukládá ministerstvu, aby vydalo prováděcí právní předpis, který by stanovil podmínky pro provozování útulku, jeho uspořádání a minimální velikost, prostor pro zvířata.
Ale to vzdělávání má být dobrovolné, ale já to v tom zákoně nevidím. Takže bych rád měl jistotu, že opravdu se dá vyhláškou pak napsat, že něco, co je ze zákona, může být dobrovolné. To vzdělávání má být, tak jak jsem to pochopil na zemědělském výboru, dvoustupňové. A ve druhém stupni se pak budou vzdělávat oborově. Pokud by ovšem hrozilo riziko, jestli ti veterináři budou muset platit a opravdu si to budou muset dělat, a zvýšilo by to náklady třeba zemědělců na to, protože samozřejmě každý si zohlední vzdělání jaksi v těch platbách, které přijímá, tak by to byl problém. S ním podepíši tu smlouvu a v Líšni budu mít ten útulek. A pak by mě tedy zajímalo, co udělá ten útulek, když ta obec řekne že ne, a já jsem proti. Tak pokud bych získal odpovědi na svoje otázky a měl nějaký prostor si pak promýšlet varianty finálního znění, mně by to hrozně pomohlo v tom hlasování.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, už se všichni těšíme na daňový balíček, ale předtím bych chtěl, aby nebyl oslyšen náš názor k pozměňovacím návrhům paní kolegyně Červíčkové. Možná nejdřív na úvod, co se tady tím pozměňovacím návrhem může domněle tvrdit a jaký signál to může vysílat. To je po mém soudu pochybená úvaha. Podle mě bychom měli ty útulky naopak podpořit a tomuto tématu se více věnovat. A bohužel, takovou zásadní systémovou změnu...
Jsou to volební body, já proto poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby sem přišel. První bod, kterým se budeme zabývat, je Poslanecké sněmovny Jednak vás všechny poprosím o klid, ať slyšíme, co nám říká pan předseda volební komise a o čem budeme hlasovat. Ještě jednou prosím o ztišení, ať můžeme pokračovat. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo a přeji vám dobré odpoledne. Do stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky je to rezignace Pavla Bělobrádka za KDU-ČSL a Jana Farského za klub STAN. Ze stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny rezignace Jany Pastuchové. Žádné nové nominace kluby v tuto chvíli nepodaly. Předpokládám, že se tak stane někdy na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Tuto volbu provádí Sněmovna veřejnou volbou pomocí hlasovacího zařízení, tak to navrhla i volební komise. Nyní prosím pana předsedajícího o otevření rozpravy.
Děkuji. Otevírám rozpravu.
Děkuji. O návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje, takže prosím, pane předsedající, nechat hlasovat o přečtených třech rezignacích poslanců.
Ano, budeme hlasovat o rezignacích. Kdo je proti? Návrh jsme schválili. A v tomto případě končím projednávání tohoto bodu. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie Jsme ve druhém kole.
Obsazujeme tři uvolněná místa. Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, rozprava není.
Ano, děkuji. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře První kolo tajné volby proběhlo 25. září na 34. schůzi a teď jsme před druhým kolem.
V prvním kole této volby 25. září byl zvolen pan David Soukup a nyní na obsazení jednoho místa budeme vybírat ze dvou kandidátů, kteří postoupili z prvního kola. Je to paní Angelika Bazalová navržená klubem Pirátů, v prvním kole měla 75 hlasů, a pan Michal Semín, navržen SPD, který v prvním kole získal 31 hlasů.
Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení Jsme v podobné situaci.
My jsme 25. září v prvním kole nezvolili nikoho ze čtyř kandidátů, ale v předchozích volbách, v té první výzvě 10. července, bylo jedno místo obsazeno. Byl to pan Jan Babor. V tuto chvíli tedy ve druhém kole budeme obsazovat dvě místa a vybírat budete ze čtyř postupujících z kola prvního. Jan Hrnčíř, navržen SPD, který získal 34 hlasů. Jan Kubík, navržen ANO, získal 77 hlasů. Michal Kučera, TOP 09, 38 hlasů, a paní Jaroslava Nestěrová, nominovaná KSČM, která v prvním kole získala 81 hlasů. Ze čtyř kandidátů vybíráme tedy dva zbývající členy. Pokud budou zvoleni, jejich čtyřleté období začne dnem volby. I toto je druhé kolo a prosím o přerušení tohoto bodu.
Ano, pane předsedo, přerušuji tento bod pro provedení tajné volby. Prosím, pane poslanče.
Já jsem to omylem načetl obráceně.
Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
Tady jsme u nové volby. Moje vysvětlení i pro stenozáznam bude malinko delší. My jsme poprvé obsazovali tuto radu na začátku tohoto volebního období a podle zmíněného zákona volí Poslanecká sněmovna členy této rady jednoho na návrh Senátu a druhého na návrh České národní banky. My dnes tedy provedeme tajnou volbu člena nominovaného Českou národní bankou právě na tuto pozici. Je to nominace pana guvernéra Jiřího Rusnoka, která nám byla doručena 6. září. A pokud tak není učiněno - teď cituji ze zákona - tak platí, že Poslanecká sněmovna s návrhem automaticky souhlasí. Nominační dopis i životopis kandidáta byl všem předsedům klubů a členům volební komise doručen. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví a volební komise navrhuje volbu tajnou. Bod IV. Nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, ale nejdříve od 18. ledna.
Nyní tedy pan poslanec David Pražák s faktickou poznámkou. Připraví se kolega Baxa.
Děkuji za slovo.